Jednak stát chce lidem ulehčit v rámci digitalizace života komunikaci s úřady. Jejich zavedením se má odstranit byrokratická zátěž, kdy místo občanů budou úřady obíhat doklady a data. Jedná se o opodstatněný argument. Koho by dnes bavilo pořád běhat po úřadech? Elektronický občanský průkaz totiž může být využit i jako nástroj vaší kontroly. V tomto případě se narušuje vaše soukromí. Díky tomuto průkazu bude mít někdo další dodatečnou kontrolu o osobě, která průkaz vlastní. Vše je technicky, dámy a pánové, možné. Na straně druhé to ovšem omezuje osobní svobodu. Za další může být takový průkaz i nástrojem sdílené informace, o které občan často ani neví, a netuší, že něco takového existuje. Já si vždycky vzpomenu v tomto případě na dvě knihy, jsou to dva romány. Prvním románem je román 1984 George Orwella, kdy tam mluví o velkém bratrovi, který nás bude sledovat. Je možné, že k této společnosti také spějeme tímto zaváděním občanských průkazů. Tento román byl poměrně nadčasový a ono se to i ukazuje například v případě sledování americké NSA, Národní bezpečnostní agentury. Tím druhým románem je román Konec civilizace Aldouse Huxleyho, který jej napsal ve třicátých letech - podobně jak George Orwell - minulého století. A ten tam říká, že budeme nakonec žít v takové společnosti, kde bude změť tolika informací, že se v nich nebudeme moci vyznat. Možná že k této společnosti také spějeme. Mnoho lidí již dnes vlastní například svůj profil na sociálních sítích, kam vlastně vkládáme své zážitky a soukromé věci. Vůbec nám to nevadí. Je to naprosto běžný jev. Ba naopak, jsme navíc často ještě rádi.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Je to hlasování s pořadovým číslem 64, přihlášeno je 172 poslankyň a poslanců, pro návrh 100, proti nikdo. S návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, pokračujte.
Stanovisko kladné.
Kdo je proti návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 65, přihlášeno je 172 poslankyň a poslanců, pro návrh 117, proti nikdo. S návrhem byl vysloven souhlas.
Stanovisko je kladné.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu? I s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Je to hlasování s pořadovým číslem 67, přihlášeno je 172 poslankyň a poslanců, pro návrh 132, proti nikdo. S návrhem byl vysloven souhlas. Děkuji. Je to hlasování s pořadovým číslem 68, přihlášeno je 172 poslankyň a poslanců, pro návrh 132, proti nikdo. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.
Stanovisko kladné.
Děkuji. Jen se chci pro pořádek zeptat: Pan předseda Kalousek se hlásí do rozpravy?
Stanovisko je souhlasné.
Děkuji. Kdo je proti? S návrhem byl vysloven souhlas.
Souhlas.
Děkuji. Kdo je proti návrhu? Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Děkuji. Kdo je proti návrhu? S návrhem byl vysloven souhlas.
Dále je to hlasování o písmenu C pana kolegy Stanjury. Nebylo přijato stanovisko.
Kdo je proti návrhu? Tento návrh nebyl přijat. Souhlasím, prošli jsme celou procedurou. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Uplynula pauza na poradu s legislativou. Prosím o stanovisko pana zpravodaje, než dám hlasovat o námitce pana předsedy Stanjury. Zpravodaj souhlasí, nemusíme o tom hlasovat. Výborně, takže je to vyřešeno. Budeme tedy pokračovat a podle mého rozpisu bychom měli dále hlasovat o bodu A41.
Stanovisko je souhlasné.
V takovém případě už zbývá jedině hlasování o návrhu jako celku.
Mé stanovisko je samozřejmě ano, kladné.
To já se vás ještě zeptám. Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak a já otevírám rozpravu, do které se hlásí pan zpravodaj.
Děkuji za slovo. V části jedenácté .
Vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych tady pronesl jednu poznámku na téma, které zde v rámci projednávání tohoto komplexu zákona ještě nezaznělo, a to je otázka zdravotních pojišťoven. V tomto návrhu zákona je široce pojednáno o změnách v zákonech o zdravotních pojišťovnách a je velmi pravděpodobné, že tato změna bude bez přijatého ústavního zákona protiústavní, tak jak se tady mluvilo o protiústavnosti týkající se veřejnoprávních celků.
Děkuji.
Dobře, takže bychom postupovali tedy postupně. To znamená, že nejdříve bychom hlasovali o legislativně technické úpravě, tak jak jsem ji přednesl ve svém vystoupení. To jsou pozměňovací návrhy pana kolegy Stanjury.
Stejně tak u všech dalších. Nicméně pan poslanec Vilímec vznesl protinávrh a mou povinností je dát nejprve hlasovat o jeho protinávrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh nebyl přijat. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.
Takže nejdříve bychom hlasovali o legislativně technické úpravě, tak jak jsem ji přednesl v obecné rozpravě. Stanovisko výboru je souhlasné.
Pak udělala tiskovku, kde řekla to, co řekla. Pak jsem kontaktoval předsedu Marka Černocha, kde jsem ho žádal, že do dnešního dne nemám informaci písemnou. Protože když na něco rezignuji, tak to dělám písemně. Musím to formálně dokončit. Myslím, že to je běžné. Pokaždé jsme si řekli, že ani jednou nikdo z nás tu informaci nemáme písemně. To je celé. To znamená, že předpokládám, že toto bude učiněno.
Čas pokročil a diskuse není hodná této Sněmovny. Děkuji.
Návrh jste slyšeli. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, aby tento bod byl přerušen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl zamítnut. V případě, že ho neprojednáme, jej přerušíme. Námitku nevidím. Další přihlášku do rozpravy nevidím, v tom případě rozpravu - pardon, omlouvám se. Pan předseda Černoch. Máte slovo.
Jen velmi krátce.
Máte slovo, pane předsedo.
Vidíte, že to řešení máme. Ano, ta dohoda a slib platí.
Kdo je proti tomuto návrhu? S tímto návrhem byl vysloven souhlas.
Děkuji. Je to návrh poslaneckého klubu hnutí ANO na odvolání nezařazené poslankyně Kristýny Zelienkové z rozpočtového výboru.
Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl zamítnut.
Tím že ten návrh byl zamítnut, tak už je nehlasovatelný návrh na novou nominaci, protože počet míst ve výboru je stále obsazen. Připomenu, že volební komise se sejde v úterý 25. října. Všem děkuji za vstřícnost a zdravý rozum.
Vše, co bylo potřeba, jsme odhlasovali a já končím projednávání tohoto bodu. Otevírám další bod a tím je
Děkuji za slovo. Já bych nutně potřeboval vědět, pane ministře, kdybyste byl tak laskav, kdy vzniká tržba v případě zákona o elektronické evidenci tržeb. Jinými slovy, jestli byste nám mohl říct, kdy v případě platby platební kartou přesně vznikne tržba obchodníkovi. To si myslím, že je velmi důležité právě pro zákon o platebním styku.
Já vám děkuji. Táži se, zda pan navrhovatel nebo zpravodaj si chce vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. V tom případě přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko.
Děkuji za slovo. Druhé hlasování by bylo potom o návrhu zákona jako celku. Já toto respektuji a doporučuji, abychom zachovali tento názor.
Nevidím, v tom případě dám hlasovat. Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem procedury byl vysloven souhlas. Děkuji. Děkuji. Já vás tedy nejprve odhlásím, než dám hlasovat. Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro návrh 135, proti žádný. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Kdo je proti tomuto návrhu? Nehlásí se do rozpravy, dobře. Nikoho nevidím, v tom případě končím rozpravu.
Neevidujeme žádný návrh na vrácení zákona nebo zamítnutí zákona. Nemáme žádný pozměňovací návrh, takže můžeme hlasovat rovnou o zákonu jako celku.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Takže tady dojde ke konfliktu, který lze jednoduše popsat asi následovně. Jestliže v této zemi vypukne nějaké obrovské bezpečnostní riziko nebo vybuchne sopka a státní rozpočet se dramaticky sníží, je zcela logické, že se v takovéhle situaci musí snížit všechny náklady, které jdou ze státního rozpočtu. Takže všichni zaměstnanci pravděpodobně začnou brát menší platy, nebudou se opravovat silnice a podobně. S touto eventualitou náš systém zákonů nyní po přijetí tohoto zákona nebude počítat a je to záležitost, která zcela určitě protiústavní bude.
Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Nikoho nevidím. Rozpravu končím. Není zájem o závěrečné slovo. Poprosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko.
Děkuji za slovo. Další pozměňovací návrhy pak byly podány na plénu při druhém čtení. Stanoviska budu přednášet. Chci říci, že návrh na zamítnutí nebyl podán. Zaregistroval jsem námitku pana kolegy Vilímce. O té asi necháte hlasovat. Nejprve bychom měli hlasovat o legislativně technické úpravě, kterou jsem přednesl v předchozím vstupu v obecné rozpravě. Pak bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem C pana kolegy Stanjury. Své stanovisko jsem řekl. Já trvám, tak jako rozpočtový výbor, abychom hlasovali ve smyslu přijaté hlasovací procedury na rozpočtovém výboru.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento protinávrh v proceduře hlasování, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl zamítnut. Konstatuji, že s návrhem procedury byl vysloven souhlas.
Moje stanovisko je kladné.
Kdo je proti tomuto návrhu? S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 63, přihlášeno je 172 poslankyň a poslanců, pro návrh 118, proti nikdo. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Nikoho nevidím, v tom případě rozpravu končím. Poprosím, abyste nás seznámil s dalším postupem.
Potom druhé hlasování. V případě, že by tento návrh byl Sněmovnou odsouhlasen, tak by následovalo třetí hlasování o návrhu na nominaci Miloslavy Ruthové do rozpočtového výboru.
V tom případě budeme postupovat...
A podala jsem to - i písemně jsem to poslala panu Birkemu a poslala jsem to panu Kolovratníkovi.
Jenom upozorňuji, že v tento moment není otevřena rozprava. S přednostním právem můžete vystoupit, pane poslanče.
Není možno selektivně o někom už rozhodovat ve stejné věci a nepovažuji za vhodné, aby o někom jiném rozhodováno nebylo. Proč o Havlové se hlasovat nebude a o dvou Severočeších ano. Promiňte, ano a Severočechovi. Předpokládal jsem, že se bude hlasovat v jednom balíku.
Otevřít rozpravu samozřejmě podle jednacího řádu můžeme za předpokladu, že vystoupí některý z ministrů a otevře rozpravu. S přednostním právem ještě pan poslanec Laudát.
Dobře.
Vypadá to, že nikdo vystoupit nechce. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Takže teď je ta šance.